A možná proto právě teď jsou v té pozici v Praze, ve které jsou. Ale neposuzujme Českou republiku podle Prahy. Mně to fakt připadá, že opravdu tudy cesta nevede. A tohle bylo v době, kdy tady korupce na nás číhala na každém rohu. Byl to politický marketing, snaha zaujmout voliče bojem proti korupci. A ty dozvuky jsou tady doteď.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Martina Baxa a jeho faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Já jsem očekával, že se tady od pánů poslanců dozvím ten opravdový obsah toho, proč se tento návrh předkládá. Záměrně jsem tady trošku predikoval to, co je jeho obsahem.
Zároveň platí, a tady díky za ten návrh na projednání ve zdravotním výboru, že ověření toho věku v zásadě nepředstavuje, nepředstavuje nějaký zásadní problém. Samozřejmě pokud se nebudeme bavit o týdnech rozdílu ve věku, tak jsme v zásadě velmi rychle, velmi rychle schopni ověřit, jestli ten člověk nám lže, nebo ne. Pokud jde o poučovací povinnost, tak zase platí, zase platí, že se bavíme o dětech. Proto ty nové poučovací povinnosti, které jsou mimochodem výslovně vyjádřeny v té směrnici. Ale nám to nevadí z pohledu Ministerstva spravedlnosti. Možná to bude nějaké mírné zvýšení administrativní zátěže pro policii, ale v zásadě jde o to, že oni si doplní ty tiskopisy, které jinak stejně předkládají. Takže proto ta úprava opravdu směřuje k ochraně práv těch dětí, dětí, o kterých se tady bavíme, i když to můžou být darebáci. Ze všech těchto důvodů... Pak tady byly ještě výhrady vůči nějakým formulacím. No to jsou formulace, které v tom trestním právu jsou ale poměrně běžné. V tom zákoně dneska už jsou v řadě ustanovení a praxe, jak pevně věřím, si s nimi dokáže poradit. Moc prosím o to, aby návrh byl postoupen do dalšího legislativního procesu, aby byl přikázán výborům včetně tedy výboru zdravotního, kde jsme připraveni tak jako u jiných návrhů poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, aby byly vysvětleny všechny sporné body tohoto návrhu a aby mohl být přijat. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji za to závěrečné slovo. Tak prosím.
Milé kolegyně, milí kolegové, já tedy zásadně nemůžu souhlasit tím, že bychom zatížili policii tím, že bude muset vysvětlovat - tady si dovolím trošku zkorigovat ten docela drsný termín děti, byť jsou to darebáci nebo grázlové. Takže byť jsou to děti, které tedy selhaly, tak já si myslím, že právě ony mají právo daleko víc než dospělí být poučeni, ovšem přiměřeným způsobem. A často jejich rodiče také nejsou příliš poučeni. Čili tady navazuji na to, co řekl pan ministr. A toto samozřejmě jsme ve svém programu neměli na mysli, protože nám jde o mladou generaci. Čili tady je úplně nevhodné říkat "odbyrokratizujeme práci policie" na příkladu dětí a mladistvých. Opravdu neberu argument, že tady bychom měli šetřit práci policie. Naopak. Myslím i proto tady ta směrnice, kterou považuji za velice užitečnou, byla přijata, protože ne ve všech zemích to mají úplně v pořádku. Víme, že když se to podaří, tak je to nejlepší způsob, jak zabrzdit jejich další recidivě. Čili je třeba, aby to trestní řízení proběhlo optimálně. Měli jsme hrozné excesy ve vazebních věznicích. Takový případ jsem nedávno řešila, nebo jsem měla na petičním výboru. Čili já tady opravdu nevidím důvod, proč bychom zrovna tuhle normu, to už jsme opravdu nějací euroskeptici ad maximum, nedoporučili, protože neškodí, povinnosti, které nově zavádí vůči policii, ve svém výsledku jsou velmi užitečné, a zlepšuje ten systém, který teď funguje.
Paní poslankyně, já vás přeruším. Ten hluk v sále již je natolik nepříjemný, že téměř není slyšet.
Není to obligatorní. Není to nutná, obligatorní obhajoba. Čili myslím si, že je to prospěšná novela, že rozhodně tím neškodíme ani policii, to mě tedy opravdu trošku zvedlo, tenhle argument, a že bychom ji měli přijmout. Nevím, co tam budeme vymýšlet. Opravdu jedině odbřemenit policii od něčeho, co by měli dělat už teď a nedělají to.
Svolám kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Já v tuto chvíli vítám kolegy, kteří přicházejí do sálu.
Děkuji i za dodržení času. Další faktická - pan poslanec Marek Novák, poté pan poslanec Birke.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ono je to zajímavé. A posledních deset let v létě nejezdím na české řeky a nebudu. Pokud má někdo rád přírodu a chce jet v létě na vodu, v Česku si to určitě neužije. Tak se pojďme bavit o tom, že to zavedeme i v Čechách. A je to jednoduché. To znamená, pokud budete mít zdravotní pojištění, něco se vám stane pod vlivem jakékoli návykové látky, tak ať si to ten člověk zaplatí. Začněme být konečně sami za sebe zodpovědní.
Jan Birke. Připraví se pan poslanec Luzar. Diskuse o promile v krvi vyvolala celou řadu dalších vystoupení. Prosím, pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Adamec s faktickou.
A mě na tom mrzí jedna věc. Myslíte si, že opravdu oni nemají co jiného na práci, než dělat tady tyto záležitosti? Tak se ptejme, kdo je úkoluje, kdo jim dává ten rozkaz. Ten náčelník jestli to vymyslel, hele, nemáme co dělat, kluci, tak hurá, dräger a běžte měřit alkohol? Oni jsou na uzavřeném stanovišti. Tak se vymýšlejí způsoby. Ale řešit to tím, že já budu stanovovat nějaký limit a podobně, to nepovažuji za správné.
Děkuji za přesné dodržení času. Další pan poslanec Adamec.
Děkuji za slovo. Na druhou stranu znovu říkám, je to prostě zájmová lidská činnost. Ale je to pořád otázka lidského rozhodnutí. Ale my žijeme ve společnosti, která pije alkohol od nepaměti. A strašně se divíme potom, že vlastně máme problémy s alkoholem jako společnost.
Prosím, faktická poznámka - pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Bartoň.
Děkuji. U nás v rodině to bylo takové, že skutečně návštěva lékaře znamená mnohdy zákaz mnoha radostí, které jsou radostmi, ale nejsou mnohdy zdravé. A z pohledu lékaře jsme všichni pacienti. Ono to není jenom o té aplikaci zákonů, je to i o těch zákonech jako takových. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka - pan poslanec Bartoň. Připraví se pan poslanec Pávek.
Jak slyšíme, míra promile vyvolala velkou diskusi. Já opět připomenu, jak už jsem říkal v několika svých předchozích vystoupeních i ve třetím čtení minule, ačkoliv jsme teď ve druhém, zajímavé. Máme tady plno dalších zákonů, které platí, a zejména zmíním protikuřácký zákon, který jasně stanoví, že se nemůžu opít a v opilosti vykonávat činnost, při které bych někoho ohrozil.
Prosím vás, nestavme tento návrh zákona do roviny, že to nějakým způsobem omezuje svobodu volby nebo že krátíme občany na nějakých právech svobodného rozhodnutí ve volbách. Pokud zvládne dvě funkce, dokážu si to představit, je to zkušený politik. Tři funkce si už moc představit nedokážu, ale rozhodně nehovoříme o nějakých třech plných úvazcích.
Pardon Adamec, já se omlouvám.
Děkuji, vážený pane předsedající. Klidně mi říkejte Adame, já jsem na to zvyklý. To byla moje přezdívka na střední škole, takže mě to neurazí. Já jsem jenom chtěl zareagovat, a teď už velmi krátce. No, je to pravda, co tady říkal pan poslanec Bartoš. Ale tím si právě pak protiřečí tím omezujícím parametrem. Ale omezuje to hypoteticky. A vy to říkáte, že chcete odradit ty lidi na tu druhou funkci právě tím koeficientem. To mě nikdy nenapadlo. Ale rozhodně když říkáme, že to neomezuje, tak to řekněme na rovinu, tak to je. Já zase říkám z dlouholeté politické praxe, takhle to opravdu nefunguje a fungovat nebude.
A nyní máme tři faktické poznámky. Takže pan poslanec Svoboda. Prosím, abyste se vyjádřil, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já bych si dovolil položit pirátům otázku. Jestliže tedy hovoříme jenom o tom, že chceme dosáhnout toho, aby se ta práce dělala dobře, že vůbec nejde o peníze, které za to jsou. Já dělám něco dvakrát a za tu jednu práci dostanu míň platu, protože to dělám ve svém čase navíc. A je to stejný příběh, jako když někdo dělá starostu a krom toho krajského zastupitele. Takhle to nejde. Takhle to je jenom hra, která je populistická a možná se líbí závistivým lidem.
Děkuji. A než pan poslanec Ferjenčík přijde na faktickou, přečtu jednu omluvu. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá v době od 15 do 17 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Tak prosím, vaše dvě minutky.
Děkuji za slovo. Žádným způsobem to nedopadne na lidi, kteří to dělají z nadšení. Ti dostanou svých 40 % uvolněného platu a jim se naopak zjednoduší život, protože nebudou muset složitě přijímat usnesení zastupitelstva o tom, že budou neuvolnění a kolik mají dostat procent. Dopadne to na ty, které ke kumulaci funkcí motivují peníze. Mně přijde správné, aby politici nebyli motivováni kumulovat funkce z finančních důvodů. Pokud s tím nesouhlasíte, hlasujte proti, je to vaše volba.
Další faktická, pan poslanec Bartoš, a připraví se pan poslanec Klaus.
Já bych chtěl tedy jenom reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Svobodu. To není ten samý případ. Jestli si poslanci ve svém soukromém podnikání vedou firmy a dělají to třeba mimo pracovní dobu, jsou připraveni na schůzi, já s tím nemám problém. Ale nedělal jsem to na úkor práce, neměl jsem problémy. Zaměstnavatel mi nevyčítal, že bych někde chyběl na nějakém důležitém jednání. A já bych se podíval skutečně na to, zda politici, kteří mají komunální ambice nebo krajské ambice, jaké budou omluvenky v momentě, kdy se budeme na facebooku dívat na jejich fotky z kampaně setkávání s občany, když bude jednat Poslanecká sněmovna. Prostě ta motivace tady je nějaká a nemělo by to být na úkor toho, co ten člověk má odvádět za danou práci v daný moment. Já si myslím, že je to zcela logické. Proto si třeba někdo bere čtvrtinový úvazek. Protože nemůže dělat na dva plné úvazky dvě práce.
Tak nyní pan poslanec Klaus a připraví se pan poslanec Adamec.
Já vydávám knížky, tak by se mi to taky mělo snížit.
Pan předseda Faltýnek na faktickou? Takže pan poslanec Adamec a potom pan poslanec Faltýnek.
Když tady říkáte, že zastupitelstvo schvaluje odměny těm starostům, těm chudákům, co se nechají neuvolnit, že to je nějaká zvláštní záležitost. To zastupitelstvo, to samé, na tom samém jednání schvaluje odměny i zastupitelům, radním a podobně. A samozřejmě zastupitelská demokracie funguje většinovým systémem. Naopak, vždycky to projde bez nějakých dalších nářků. A ještě jednu věc.
Děkuji panu předsedajícímu. Dostáváme se ke změně zákona o pravomocích Nejvyššího kontrolního úřadu.
Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, poslanec Lukáš Černohorský. Poprosím klid v jednacím sále.
Děkuji za slovo. Ty návrhy jsou velice podobné.
Děkuji za slovo.
Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Lukáš Černohorský.
Já děkuji za slovo. Jak již tady bylo řečeno, do této doby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření se státním majetkem a rozpočtem. Tak to je jeden rozdíl. S tímto vládní návrh nepočítá, což já ze své pozice předsedy kontrolního výboru považuji za chybu. Přizveme si i zástupce Senátu, který bude pověřen zpravodajováním tohoto tisku. A chceme velmi obšírnou debatou na půdě kontrolního výboru dosáhnout jasného konsenzu, abychom tady neprojednávali něco, co potom opět spadne pod stůl.
Děkuji, pane předsedající.
Pamatujeme si tu debatu, která tady byla. Jeden tábor, který říká: Nulová tolerance pro kohokoliv. Vrátili jsme to do druhého čtení s tím, že pokus udělat nějaký kompromis.
Pan poslanec Adamec je přihlášen řádně.
Zmínil zde dvě změny. Jedna je, co se týče území. Bohužel tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému teprve včera, já jsem si ho ještě nestačil prostudovat, tak nevím přesně, jak moc se dotkne vodáků. To si asi probereme na hospodářském výboru.
Děkuji. Přece vnitrozemská plavba, jestli si pod tím představujete opravdu ty kajaky, ty rafty, tak já tedy ne. Já chápu lékaře, kteří tomu rozumí víc než my, že jedno promile pro někoho je prostě problém, pro někoho je to zábava. Nedělejme si iluze, že každý lidský krok, každý lidský pohyb je možné regulovat nějakým chytrým zákonem.
Já se omlouvám, možná jsem to nevysvětlil dostatečně srozumitelně, tak to zkusím znovu. Tam by platil současný stav v těchto vyjmenovaných a to je příloha zákona.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já nevím, co si přesně volič přeje nebo nepřeje. Já s Jiřím Čunkem někdy souhlasím, někdy nesouhlasím. Je to oblíbený politik. Možná voliči Pirátů to nechtěli, ale ti Jiřího Čunka nevolili. Takže buďme spravedliví k Jiřímu Čunkovi. On šel s kůží na trh a řekl: Já to takhle chci a ničeho se nevzdám. Volte mě, nebo mě nevolte. A předjímat, co si jako nějaký volič přeje nebo nepřeje, to rozhodují volby. Takže buďme k němu spravedliví, on do toho šel s tímto a tu podporu prostě na městě, v kraji i do Senátu má naprosto brutální, ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí.
Takže vy máte dvě minutky.
Prostě nedává mi smysl, aby libovolný politik v českém systému bral víc peněz než prezident, nezávisle na tom, kolik funkcí nakumuluje.
Vy máte neomezený prostor.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl nejprve připojit k tomu, co tady zaznělo už od předešlých vystupujících poslanců směrem k tomu návrhu zákona. Já myslím, že to je skutečně velmi pokrytecké a že tady řešíme něco, co vůbec řešit nemusíme, protože to je přece věcí voličů, aby zvážili, koho v těch volbách podpoří nebo nepodpoří. A potom se zodpovídají komu? No přece zase těm voličům. Na pozici ředitele gymnázia jsem dopředu avizoval to, že nedovedu si představit, že bych vykonával obě dvě funkce najednou a že po volbách, případně pokud uspěji, stanu se poslancem, že pozici ředitele gymnázia opustím. Také jsem to učinil. Ale prosím, to nechme skutečně na každém, na každém jednotlivém poslanci, zda v těch pozicích, kde jinde působí, toto dokáže nebo nedokáže skloubit. Tak vy jste něco říkala, pak se ta situace nějakým způsobem změnila, tak na to chcete nějakým způsobem reagovat návrhem tohoto zákona. Ale já si myslím, že to je věc jiná, kterou si musíte vyřešit v rámci vašeho politického hnutí, jestli to, co bylo řečeno, platí, nebo neplatí. A jestli to, co avizoval i premiér Andrej Babiš, platí, nebo neplatí. Ta situace se má tak, že možná tady v Praze se takhle vzájemně neznáte. A moc dobře věděli, koho volili. A možná právě proto uspěl v prvním kole senátních voleb.